Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Další alternativou je 26. 4. jako první bod bloku prvních čtení po třetích čteních. Návrh nebyl přijat. Jako první bod dnes po pevně zařazených bodech. Návrh nebyl přijat. Druhou alternativou je jako první bod zítra po třetích čteních. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Ani tento návrh nebyl přijat. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Ani tento návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Dalším návrhem je zařazení bodu 184 zítra po třetích čteních. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování o zařazení bodu 164 dnes po pevně zařazených bodech. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Návrh nebyl přijat. Druhá alternativa bod 164 zítra po třetích čteních. Zahajuji hlasování o zařazení bodu 164 zítra po třetích čteních. Další alternativou je zařadit bod 164 v pátek v 9 hodin ráno. Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Zahájil jsem hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. To byly návrhy paní poslankyně Černochové.
Naším třetím krokem tedy bude tvrzení, že kůrovec je symbolem frontálního útoku na elementární hodnoty naší civilizace. Jeden z článků na toto téma v Salonu Práva bez skrupulí přitakal tomu, co se dalo už léta vycítit. Levice se lidu bojí. Jde o úskalí, které popisoval už Carl Schmitt, slavný právník a jeden z nejvlivnějších politických teoretiků 20. století: Každá demokracie naráží na problém identity, která nikdy není dopředu dána. Lid nikdy nemůže prosadit svůj zájem přímo. Jeho roli si uzurpují subjekty prosazující menšinové zájmy. Biologický život je vlastně odsvěcená forma holého života. communitatem esse institutam propter vivere et bene vivere hominum in ea". Člověk a jeho hodnotový systém je znehodnocen. Není popřen jen jeden systém hodnot, ale vůbec sama možnost nějaký hodnotový model vytvořit. Nepozorovaně tu buď dochází k erozi elementárních hodnot, bez nichž už vůbec nejde mluvit o civilizaci, anebo - což bude pravděpodobnější - je to vše jen rétorickou hrou. A komu prospívá. Čtvrtým krokem je konstatování, že útok na základní hodnoty evropské civilizace probíhá nelegitimním způsobem, a to především za pomoci médií, která vůli lidu nahrazují svým vlastním názorem. Právě na Šumavě se přitom jasně ukazuje potřeba holistického celostního přístupu k národnímu parku. Během debat uplynulého roku jsem byl opakovaně překvapen nihilismem, s jakým se někteří zastánci nezasahování dokázali vyjádřit o zcela reálném kulturním odkazu, který se na Šumavě nachází. K tématu národního parku mají mluvit archeologové, antropologové, historikové architektury a urbanismu. Šumavský národní park je ale samozřejmě sám o sobě ideou, která vznikla a vyvíjí se v určitém kulturním kontextu. V této souvislosti se lze ptát: jak to, že žádní aktivisté neprotestovali, když se nedaleko od hranic Šumavského národního parku stavěla Marína Lipno? Znovu se ukazuje, že kůrovcová kalamita je vlastně symbolem destrukce starého světa. Češi mají být přeprogramováni. V novém světě budou vládnout developeři, turisté a vědci obdaření granty. Část Šumavy se promění na turistické ghetto a zbytek se bude desítky let transformovat na prales. Ekologismus se tu jasně ukazuje jako rub konzumerismu. Přistupme proto k pátému kroku a tím je výzva k možnému řešení. Česká republika by měla na svém území zachovávat vlastní zákon o ochraně přírody, jenž, nakolik to dobře chápu, s vytvářením umělé divočiny nepočítá. Jistě však nejde jen o dodržování práva. Nesmíme dopustit, aby se turisté z oken masových rezortů dívali na místo pseudovědeckého experimentování, chráněné protiprávně organizovanými nátlakovými skupinami, které si nárokují nadřazenost nad jasně vyjádřeným stanoviskem obyvatel. Budoucnost Šumavy neleží v dominanci jednoho názoru, ale ve slaďování různých zájmů. Pokud by k tomu nemělo dojít, pak bude třeba zvážit, do jaké míry může lid sám převzít zodpovědnost, která je mu dosud za sporných okolností upírána.
Návrh nebyl přijat. Pan poslanec Matěj Fichtner bere zpět novelu zákona o loteriích. Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy a budeme hlasovat o pořadu schůze jako celku se všemi návrhy. Zahajuji hlasování o návrhu pořadu schůze. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.
Děkuji moc. Velmi si toho vážím. Věřím také, že to bude dobré znamení pro projednávání zákonů, které budou předkládány z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu. Je to dnes pro mne premiéra, tak věřím, že se to projeví i dnes na tomto prvním čtení zákona o elektronických komunikacích. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, tento zákon se skládá ze dvou částí.
Já se velmi omlouvám, pane ministře. Přestože jste říkal, že to bylo milé přijetí, tak dlouho to Poslanecké sněmovně nevydrželo. Už je tady hluk. Takže poprosím kolegy, aby přenesli své hovory do kuloárů, a vy prosím pokračujte, až tady bude klid.
Jedná se o novely zákona o elektronických komunikacích a zákona o České televizi. Dále vládní návrh zákona, to je ta druhá část, obsahuje aspekty posilující ochranu spotřebitele v oblasti elektronických komunikací a postavení Českého telekomunikačního úřadu v oblasti regulace. Dále pak zavádíme povinnost, aby součástí smlouvy bylo ujednání o rozsahu možných jednostranných změn smlouvy i o způsobu jejich oznámení účastníkovi, a to včetně oznámení možnosti odstoupení od smlouvy. Nově se upravuje maximální výše sankce za spáchání přestupků, která spočívá jednak ve zvýšení dosavadních maximálních částek a dále v doplnění možnosti uložit sankci procenty z obratu pachatele daného přestupku. Chtěl bych za tuto možnost a konstruktivní diskusi velmi poděkovat. Dále mi dovolte, abych v této souvislosti reagoval na některé informace, které právě na jednání hospodářského výboru zazněly. Zemské vysílání přijímá 60 % domácností a řízený přechod na tento nový, spektrálně efektivnější formát zajistí nejcitlivější cestu pro naše spoluobčany, kteří chtějí přijímat volně šiřitelné programy. Pro úplnost dodávám, že důvodem přechodu je skutečnost, že určitá část kmitočtového spektra, která se dosud používá pro televizní vysílání, bude využita pro rychlé mobilní datové služby, tak jak vyplývá z mezinárodních dohod, tak v tuto chvíli také dokončované evropské legislativy.
Vážené kolegyně a kolegové, podotýkám, že projednání tohoto návrhu zákona ve výborech již bylo ukončeno v červnu minulého roku. Ani jeden z výborů tento návrh nezamítl. Ve druhém čtení bude pravděpodobně ještě jeden návrh načten. Jsem přesvědčen, že je nutné, abychom se s tímto tiskem v tomto volebním období vyrovnali. Mnohokrát jsem již předkládal návrhy na projednání tohoto sněmovního tisku ve druhém čtení. I teď na vás již poněkolikáté apeluji, vážené kolegyně a kolegové, abyste podpořili pevné zařazení tohoto tisku. Skutečně ubývá postupně potenciálních oprávněných osob, některé v mezidobí již zemřely, a je třeba o případných úpravách zákona, který obsahuje v některých případech určité nelogičnosti, rozhodnout alespoň v těch věcech, které je třeba evidentně změnit. To považuji za naprosto neakceptovatelné.
Děkuji. Prosím pana poslance Okamuru, po něm pan poslanec Zahradník.
Vládní poslanci návrhy našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, neustále zamítají. Rád bych připomněl, že když se nad nesplněnými vládními sliby zamyslíme, a je jich velká řada, tak nejde jen o nesplněný slib občanům této země, ale také o nesplněný závazek koaličních stran vůči sobě. V tom případě tomu rozumím a bude dobré dát vědět občanům, že na sliby a závazky koaličních stran se lze spolehnout stejně pevně jako na jejich vládní prohlášení. Co se týče nesplněných vládních slibů - neudělali jste důchodovou reformu, takže důchodci živoří. Nevyřešili jste ani systém exekucí, ani lichvu. Nevyřešili jste podporu rodin s dětmi, takže se nadále mladé pracující rodiny bojí mít více dětí. Zásadně jste také zbyrokratizovali podnikání. Za vaší vlády se zásadně zhoršila bezpečnost, takže po ulicích chodí vojáci a policisté se samopaly. Lidé mají čím dál větší obavy ze zhoršující se dostupnosti zdravotní péče a také výsledky českých školáků se v mezinárodním srovnání zhoršují. Ano, nalijme si čistého vína. Lidem nezbývá po třech letech vlády ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL v jejich peněženkách o nic více, než tomu bylo za předešlé vlády Miroslava Kalouska a ODS.
Prosím pana poslance Zahradníka. Po vás se připraví pan poslanec Kolovratník.
S dovolením pana předsedy Poslanecké sněmovny. Svůj návrh zdůvodňuji dvěma argumenty.
Stalo se totiž to, že ještě donedávna jsme byli přece všichni bombardováni podobnými a zjevně účelově šířenými maily z pera různých zástupců ekologických organizací a především Hnutí Duha, které je svými aktivitami na Šumavě proslulé. Vcelku je pochopitelné, že mnozí z těchto pisatelů mají obavy z toho, co je v případě přijetí vládního návrhu zákona o národních parcích čeká. Možná se ozvali pozdě, určitě se ozvali pozdě. Jenže tihle lidé nejsou aktivisté, nemají takové možnosti, nemají takové zázemí ani peníze, které mají nevládní organizace. Nečerpají dotace, ze kterých by si zaplatili mediální trénink, naučili se psát tiskové zprávy a pracovat umně se sociálními médii. Neumějí a nejsou zvyklí psát dopisy poslancům a senátorům, a vytvářet tak tlak na zákonodárce. Nemají to zapotřebí, nebo alespoň to doposud neměli. A bude to cesta hodně trnitá. Absentující dřeviny s těžkými nelétavými semeny prostě samy nepřikráčejí, takže bez lidské intervence se nelze obejít. Nic na tom nemění námitka, že takový postup není z pohledu vytváření divočiny ideologicky čistý. Cílem přece není ideologie, ale původní les. Původní přeměna na smrkový les trvala lidem několik staletí, a proto nemůže být překvapivé, že nápravu nelze zjednat během několika roků, ale musí trvat minimálně několik desetiletí. O tom se ale v dalších paragrafech předkládaného zákona naprosto nic nedozvíme. Navrhovatel se prostě plněním vytyčeného cíle nezabývá. Doslova píše: Také není jasné, proč ta tendence rychle rozšiřovat přírodní zónu, a tím i tzv. bezzásahové území, když obnova přirozené podoby Národního parku Šumavy zatím není zpracována ani na papíře, a je jisté, že bez lidské aktivity to nepůjde. Ano, na Šumavě se ostrůvkovitě vyskytují na vrcholech přirozené smrčiny, ale to území činí jen asi 13 % výměry a nelze ho rozšiřovat, protože prostě smrk v této podobě přirozeně rostl jen tam. Přestože jsem ocitoval jeho názor, pan kolega Zahradník ocitoval další názory, tak jsem si vědom, že tyto názory nemusí být ty jedině správné. Cituji je ale záměrně. Správné totiž nemusejí být ani názory těch, kteří kritizovaný návrh zákona psali nebo jej podporují. Cituji je, abychom si uvědomili, že ani na základních otázkách se tzv. odborníci neshodnou. O mnoha věcech se hádají, na mnoho témat dávají různé pohledy. Měla by být ale schopná pohlídat, že se nepřijme zákon, který jde takříkajíc na ruku jen jedné straně. Vážené kolegyně a kolegové, jako dlouholetému komunálnímu politikovi mně možná úplně nejvíc vadí naprosto bezdůvodné oslabení pozice samospráv obcí, které se na území šumavského národního parku nacházejí. Zatímco návrh Senátu ponechával obcím rozumné stávající kompetence, podle sněmovní verze zůstávají v podstatě rukojmím momentálního vedení národního parku. Do jejího života tvrdě zasáhla válka a po ní přišli komunisté, kteří ji na dlouhou dobu zavřeli. Odpovídal jsem, že budu mluvit přiměřeně dlouho, a to s ohledem na kontroverznost tohoto návrhu zákona. Chtěl bych ocitovat jeden z těch dopisů, který mi byl zaslán. Dobrý den. Žiji na Šumavě více jak 40 let. Bydleli tu rodiče a žijí tady i mé děti. Mrzí mě, že se zapomíná na fakt, že k vyhlášení národního parku bylo třeba souhlasu místních obyvatel, a my byli pro. Přáli jsme si moderní národní park, podobný námi navštěvovanému Bavorskému lesu. Cítili jsme hrdost sousedů, kteří vytvořili národní park hlavně z důvodu vylidňování pohraničí, přivedení do regionu více peněz a více turistů. To se jim také povedlo. Bohužel u nás to vnímám zcela jinak, zcela naopak.
Tehdy také došlo v zákoně ke změně terminologie, kdy byl termín "účastník" nahrazen termínem "spotřebitel". Novela byla přesto poté přijata více hlasy, než činí ústavní sněmovna, a to 138 hlasy. Co ale následovalo? A také upozornil, že novela je nejen podle něj i v naprostém rozporu s právem Evropské unie. Evropská komise dokonce začala Česko šetřit, a to v rámci dialogu, v rámci systému Evropské unie Pilot, což je předstupeň v procesu, kdy Evropská komise zahajuje řízení pro nesplnění povinnosti podle čl. 258 SFEU. Vzájemné propojení s médii a některými politiky tak znovu zafungovalo. Z jejího obsahu vyplynulo, že pan premiér omezení práv spotřebitele ještě v roce 2014 nikterak zásadně nevnímal, když mi psal, že se změnami se přece nemění základní princip, který stanoví, že účastník může předčasně vypovědět smlouvu bez sankce, pokud změna vede ke zhoršení jeho postavení. Při smlouvě na dobu neurčitou může trvat uvolnění zákazníka i dva měsíce, přičemž opouštěný operátor může na zákazníka ještě různě působit nebo mu dělat i zbytečné naschvály. Pro fungující konkurenci je však nejlepší, kdyby změna mezi operátory proběhla co nejrychleji a zákazník svým odchodem mohl vyjádřit svoji nelibost. A najednou se vláda probouzí ze zimního spánku a začíná bojovat za spotřebitele, i když už je vlastně deset minut po dvanácté. Nyní předkládaná novelizace tak vlastně pouze vrací vše do právního souladu. A do Polska rozhodně naši občané za nižšími cenami volání a dat jezdit nehodlají. Ale abych jen nekritizoval. Se změnami navrženými vládou týkajícími se zlepšení postavení spotřebitele nyní plně souhlasím, stejně tak jako s legislativními úpravami vztahujícími se k další fázi digitalizace vysílání. Pochválit však ale nemohu dlouhodobě zakonzervovaný stav v oblasti ICT u nás a také ani dosavadní tendenčnost státního orgánu, myšleno Ministerstva průmyslu a obchodu, ve prospěch velkých podnikatelů v IT oblasti, což jsme měli možnost registrovat v poslední době všichni. Nakonec protispotřebitelské postoje možná zlomily, či snad dolomily politický vaz jinak podle mého názoru sociálně i lidsky přijatelnému ministru Mládkovi. A ani se moc v tomto ohledu nevidím. Trio operátorů v České republice je podle mnoha odborníků učebnicovým typem oligopolu s přesně rozděleným panstvím ničícím hospodářskou soutěž. A stát k tomu pokrytecky mlčí. Teď však mám informaci, že si premiér Sobotka konečně vyžádal od ÚOHS šetření a také ČTÚ provádí tříkriteriální analýzu, která by měla být hotova během jara. Snad se již alespoň konečně něco v této zakonzervované oblasti pohne. Sice až po těch třech letech panující vztahové dysbalance operátor-zákazník, ale přece. Samozřejmě že se velcí hráči na trhu nyní stavějí na zadní. Alespoň podle dopisu od ICT Unie, Svazu průmyslu a dopravy, Asociace provozovatelů mobilních sítí a České asociace elektronických komunikací. A likvidační, jak někteří účelově tvrdí, již vůbec ne. Normální je přece dodržovat zákonné požadavky, přičemž argumenty, že zvyšování pokut je stejně zbytečné, protože ani dnes nejsou tyto udělovány v maximální výši, jsou zcela irelevantní.
Nyní je zde nová šance. A souhlasím s tím, co říkal kolega Klán, že Šumava je natolik specifický národní park, natolik specifické území, jiné než ty ostatní parky, rozlohou, osídlením, charakterem, historií, že by si zasloužila svůj vlastní zákon. Minule jste dostali brožuru, kterou připravil Svaz šumavských obcí, kterou připravily šumavské obce a jejich představitelé. Já bych rád aspoň s některými důležitými články z té brožury vás seznámil. První článek je článek pana profesora Čermáka z Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie z Mendelovy univerzity v Brně. Například nezaslechl nikde zmínku o možném vlivu uvolňování obrovského množství metanu - tedy plynu účinnějšího ve vytváření skleníkového efektu, než je oxid uhličitý - z mořem zatopených nedohledných bažin na severním pobřeží Asie či Ruska a Kanady. Když se tam rozvinula civilizace a lesy byly vykáceny, nestalo se téměř nic. Jen přestalo pršet nebo se množství srážek i výskyt mlh podstatně snížil. Na tyto skutečnosti se zaměřila skupina vědců z Ústavu nukleární fyziky z jeho klimatologického oddělení v Petrohradě, ke kterým se přidali fyzici z Ameriky, Španělska, Německa a dalších zemí. Čili tady pan profesor i na grafech dokladuje význam zalesněného povrchu území vzhledem tedy k intenzitě a kvalitě srážek. Pan profesor se dále zmiňuje o tom, že voda v oceánu i rostlinstvo na kontinentech je zahříváno sluneční radiací, a pokud ho nepřikryje sníh či led, odpařuje se velké množství vody. Rozhodující je, že při skupenské změně dochází k mimořádně velkým změnám objemu vody. Čili když se litr kapalné vody vypaří, objem se téměř ztisícinásobí, bude 1 250 litrů. Stoupá tento objem, ten je teplejší než okolní atmosféra, což je známý jev, a sráží se v podobě opět kapaliny, čili se opět mění jeho objem, dochází k tlakovým změnám. Tyto nástroje již máme k dispozici.
Tím náš stát přichází o odvody na sociálním pojištění, na zdravotním pojištění. Kolegyně a kolegové, je to obrovský problém a měli bychom jej konečně začít řešit, obzvláště když strany vládní koalice se k tomu zavázaly ve vládním programovém prohlášení, v akčním plánu vlády a všichni o tom mluví, jak to chtějí. Ještě bych okomentoval návrh pana ministra Pelikána, o kterém už tady také mluvil na plénu Sněmovny.
Pane poslanče, já se obávám, že komentovat jiné návrhy je obtížné. V této fázi byste měl předložit návrh na změnu pořadu schůze a ten odůvodnit. Nejste omezen, jenom apeluji na vás, abyste zvážil, že ještě 17 kolegů je přihlášeno po vás. Děkuji.
Návrh, o kterém tady mluvil pan ministr Pelikán, v podstatě směřuje k utužení stávajícího stavu, kdy velcí exekutoři se stanou ještě většími, budou mít ještě větší byznys, a ti malí zhynou na úbytě. Jak může exekutor, který má 60 tisíc exekucí, kontrolovat své zaměstnance? Návrh, o kterém mluvil ministr Pelikán, pokládám za velmi špatný.
Ano, děkuji. Prosím paní poslankyni Černochovou, po ní paní poslankyně Havlová.
Děkuji, pane předsedo, hezké odpoledne, dámy a pánové. Ten návrh podepsala celá řada poslanců napříč politickým spektrem. Jenom pro upřesnění těm z vás, kteří nevíte, o jaký návrh se jedná: je to ta novela Ústavy, ve které by se nově mělo zakotvit právo na držení zbraní.